Paní ministryně se ptám, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, takže prosím, paní ministryně, máte slovo. Já se omlouvám, paní ministryně. Dámy a pánové, prosím o klid, neslyšíme se tady navzájem, to není dobré. Děkuji vám. Prosím, paní ministryně, pokračujte.
Je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které jsme už předběžně trochu projednali v druhém čtení a ke kterým se tedy hodlám vyjádřit na závěr.
Ale celkově ten směr je dobrý. Jistě na tom má velkou zásluhu ministerstvo, Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Česká advokátní komora a jejich vzájemná spolupráce. To znamená, tento pozměňovací návrh nemůžeme podpořit.
Já jsem k tomuto tisku podal pozměňující návrh, který se týká symbolů hnutí, která směřují k potlačení základních lidských práv a svobod. Věřte, že pro mě je naprosto důležité, aby tento pozměňující návrh prošel.
To znamená, to, co tady zaznělo, že se jedná o trestné činy spáchané mezi lety 1991 až 2000, je úplný omyl. A promlčecí doba vždy se počítá, pokud uplynula, nelze ji ani zákonem zpětně obnovit.
A nyní zde mám faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Ale už asi nemáme stejný názor, jak se právě k tomuto závěru Evropského parlamentu dobrat.
Nyní pan poslanec Kováčik. Prosím klid v sále. A prosím pana poslance Kováčika.
Není to na našich občanech, aby si to rozhodli sami? Mají to úplně jednoduché. A nemusíme dělat žádné zákony. A v ten okamžik dají jasný signál výrobcům, že nechtějí vajíčka z klecových chovů. A bude vyřešeno. Zákazníci budou požadovat vajíčka z neklecových, obchodníci je budou objednávat, výrobci budou reagovat, budou je samozřejmě dodávat. Samo se to všechno změní. Nebude nás to stát korunu dotační ani korunu u soudu, kde by se mohli potenciálně zasažení podnikatelé soudit. A máme vyřešeno. Takže vzkažme občanům, kupujte vajíčka z neklecových chovů, a nemusíme to tady řešit a diskutovat o tom, jestli je správně toto, nebo toto.
Nyní pan poslanec Podal. Připraví se znovu pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou.
Vážení ministři, kolegyně, kolegové, já bych to vzal z trošku jiného konce. To bych velmi rád zdůraznil. O Evropské unii si nedělám vůbec žádné iluze. Takže bavit se o tom, že to za nás vyřeší, tak to bych tedy na to nečekal. Takže já jsem proti zákazu klecových chovů. A doufám, že budeme mít větší podporu my, kteří jsme proti tomu. A děkuji panu ministrovi a dalším, kteří tuto myšlenku podpoří.
Nyní pan poslanec Kováčik. Než dorazí pan poslanec Kováčik, mám zde omluvenku.
Rád už bych jako zpravodaj měl hlasování za sebou. Sám také takové výzvy používám. Občané, kupujte vejce z obohacených chovů. Kupujte neklecová vejce. U nás na venkově, kdo má domácí vejce, tak jsou úplně nejlepší. Jestlipak ví, jestli ta melanž je skutečně z obohacených... A tam nepomůže skutečně nic jiného než zákaz používání, nikoli pouze prodeje, zákaz používání klecových vajec na území celé Evropské unie přinejmenším.
Nyní paní poslankyně Levová, pak se přihlásil pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou. Prosím.
Já nevím, o jakém týrání mluvíte. Nechovala. Kdybyste ty slepičky chovala, tak byste přišla na to, že slepice se často ruší samy mezi sebou. To znamená, že je-li větší chov, tak jelikož jsou kanibalky, tak po sobě jdou. A jdou po sobě tvrdě. A čím jich je víc v chovu, tím horší pro ty slabší. Je to normální stav.
Faktická poznámka - pan poslanec Jurečka.
Bylo tady zmíněno vodní dílo Skalička. Já bydlím v Rokytnici u Přerova.
Faktická poznámka, pan poslanec Foldyna.
Děkuji za slovo. Zajišťovala přepravu především pro chemický průmysl, zemědělce, hutnický průmysl, investiční celky. To jsou čtyři odvětví českého průmyslu, která významně potřebují, aby existovala Československá plavba labská, aby existovala vodní cesta. Víte, jaký je výsledek? Československá plavba labská existuje pouze formálně na papíře, posledních 34 lodí bylo prodáno před pěti měsíci a v zásadě vodní doprava jako jeden z modů dopravy neexistuje. Zemědělci, kteří dovážejí tisíce tun sójových šrotů z celého světa, je přivážejí o euro až dvě eura dráž. Své výrobky, ječmen a slady vyvážejí o euro až dvě eura dráž. Aby se vyrovnali konkurenci, mohou jedinou věc - snížit mzdy v tomto oboru. Abychom byli konkurenceschopní německým firmám, snižujeme mzdy. Ale člověk je součástí přírody. A ona újma na přírodě se kompenzuje tím, že vytváříme ze zisků těchto firem kompenzační věci. Nicméně my jsme to nikdy nedokázali.
Děkuji, pane předsedající. A věřte mi, že pokud vám sekretariát toto jednání dá na pátek odpoledne, tak máte velmi zkažený celý víkend, protože to jednání je velmi, velmi, velmi nepříjemné. Emotivní a nepříjemné. Pravda je ta, že neoddiskutovatelně, ale musím říci, že za deset let jsem jako starosta prožil kromě toho, o čem jsem před chvilkou hovořil, ještě jednu věc, že totiž mince má vždycky dvě strany a nikdy nic není černobílé a jednoduché tak, že lusknete prsty a daná věc se dá hned vyřešit. A to jsem opravdu hodně při zdi.
Ve shodě s panem předsedou: Poslanecká sněmovna se distancuje od rozhovoru místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa v médiu Ministerstva obrany Ruské federace Krasnaja zvezda. Čtvrtý bod opět ve shodě s panem předsedou: prohlašuje, že českoslovenští legionáři a jejich hrdinství a odhodlání na všech frontách první světové války se těší naší úctě, protože se zásadním způsobem zasloužili o vznik samostatného svobodného a demokratického Československa. Znovu říkám, můžeme se tady pustit do debat o historii, o tom, jaký je náš pohled na tu kterou historickou událost.
Ujměte se prosím role zpravodaje. A nyní tedy otevírám všeobecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni elektronicky nebo písemně dva poslanci. Než dorazí k mikrofonu, seznámím vás s omluvami.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, Já se pokusím krátce uvést věci, tak jak jsou. Já nemohu odpovídat za to, co z jednotlivých výroků kohokoliv z nás, a tím méně z mých výroků udělají novináři ať už v České republice, nebo někde v zahraničí. A to je pravda. Ano, budí silné vášně. Samozřejmě existují místa, kde se to daří. Nebyl žádný problém s místní samosprávou, aby tam ten pomník vznikl. A existují minimálně dva případy, kdy ty památníky našim legionářům jsou po dohodě podle smlouvy z roku 1993 připraveny, ale nejsou instalovány. A mezi ty zákony České republiky patří i smlouva z roku 1993 mezi Ruskou federací a Českou republikou, kterou podepsali v té době Boris Jelcin a Václav Havel. I to je součást českého právního řádu, o kterém přísahou slíbili zvolení zastupitelé, že ji budou respektovat. Takže jsem řekl, že se na tom těžko mohu podílet, protože bych při každém rozhovoru byl konfrontován s tím, že my památníky odstraňujeme v rozporu s touto mezinárodní smlouvou a chceme, aby oni nové památníky instalovali.
Děkuji vám za pozornost.
Poprosím pana poslance Pavla Bělobrádka a připraví se pan poslanec Josef Kott.
Ale je to důležité i v tom okamžiku, aby nezůstaly pozadu ani skutkové podstaty nejenom týrání zvířat, ale i co se týká přestupků. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že je nezbytně nutné navýšit tyto pokuty. To, co nám přišlo, byl návrh na 3 miliony korun. Z 200 tisíc na 400 tisíc a z 50 tisíc na 100 tisíc.
Děkuji.
Prvním hlavním problémem je změna technologie ustájení ve stájích, a to konkrétně v případě Národního hřebčína Kladruby nad Labem, pro celkem 106 koní, protože tito se nacházejí v tzv. vazných stájích. To samé se týká hřebčince Písek, kde je shodná situace, protože se jedná o kulturní památku. Navíc orgány památkové péče vyžadují u těchto objektů zachovat původní typ ustájení. Takže to je první pozměňovací návrh. Druhý pozměňovací návrh se týká vlastně přepracování součinnosti s úpravou názvosloví a uvedených pojmů v zákoně na ochranu zvířat.
Pane ministře, nesmějte se!
Tak.
Dámy a pánové, dovolte jenom obecně k mým předřečníkům. Mě mrzí, když zákonodárce říká: já odmítám respektovat právní řád České republiky. Mluvím o našem právním řádu, jehož je samozřejmě evropské právo součástí.
Já jsem vás přestal úplně totiž slyšet, co říkáte. Prosím.
A i tou formou odporu, že nebudu podporovat kdejakou věc, která z Bruselu přijde.
Tak.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Tak. Nikoho nevidím, takže já sloučenou obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Takže nyní tisk Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Tak. Takže nyní přistoupíme k hlasování. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. A nyní přistoupíme k dalšímu. Tady máme nejprve návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil pan poslanec Radek Koten.
Ano, přesně tak, pane místopředsedo. O tom bychom měli dát hlasovat předtím, než budeme rozhodovat o případném přikázání výboru.
Kdo je proti zamítnutí? A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Já se táži, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Žádný návrh nevidím a projednávání tohoto návrhu tedy pro tuto chvíli končím.
A to jsou investice obcí a investice státu. Takže to ztratilo smysl, protože vlastně ta dohoda už přestala fungovat na této úrovni. A někdy jsme se dohodli s obyčejnými lidmi daleko snadněji než s úřady. Tady docházelo k tomu, že jsme se nedokázali dohodnout na tom, že chceme ochranu, určitou základní péči o české hroby legionářů. Ale je to něco, s čím se těžko smiřuji, kdy díky tomu se právě na ty české legionáře začala hrnout obvinění za spáchané zločiny, které byly často vymyšlenými legendami. To znamená, to, co se tam dělo, vůbec nebylo pro dnešní mírový život přijatelné. Také proto, že vlastně když se zabýváte nejenom interpretací těchto let, ale když se zabýváte interpretací roku 1968, tak prostě zjistíte, že v Rusku se stále více posunuje narativ, že to, co s odehrálo v roce 1968 v Československu, nebyla žádná agrese. Rusko prostě nikdy neselhalo, ani tehdy, ani potom. Proto mi připadá, že je důležité, co poslanci, nebo ti, kteří reprezentují Českou republiku, kdekoliv říkají nebo kdekoliv do televize mluví. Teď nemyslím jenom na významu legií, ale na tom, že prostě nepřistoupíme na tohle zkreslování, které se dneska bohužel v Rusku děje. A skoro bych tady nevystupoval, kdybych neměl dojem, že to je něco, co se spíš rok s rokem stále více vyhrocuje. To znamená, že to je jakýsi trend, který, když to řeknu za posledních pět osm let, tak se mi zdá, že se ještě daleko zvýraznil. Ať se to týká výkladu roku 1968, tak ať se to týká těch událostí, které se týkají Velké říjnové revoluce a událostí, do kterých vstoupily československé legie. A tohle bychom neměli porušit. To si myslím, že pokud v tom někdo opouští to, co bychom my měli hájit - a já říkám taky přesně a nevymýšlet si - ale hájit to, co hájit musíme. To je to, co podle mě stojí za debatu v této Sněmovně. Protože tohle když se děje, tak mi připadá, že selháváme i v tom základním. A já si připadám, to je věc úplně základní sebeúcty a důstojnosti, že proti tomu se prostě musíme ozvat.
Pan poslanec Pavel Bělobrádek, připraví se pan poslanec Kott. Děkuji. Pan poslanec Josef Kott, připraví se pan poslanec Holomčík. Prosím.
Děkuji.
Končím podrobnou rozpravu. Končím druhé čtení tohoto tisku. Měli jsme trošku dostihy, ale stihli jsme to přesně. Končím dnešní jednací den. Po jejím skončení bychom otevřeli nejdříve přerušenou 47. schůzi Poslanecké sněmovny, kterou bychom ukončili, a následně bychom otevřeli přerušenou 14. schůzi Poslanecké sněmovny, kterou bychom také ukončili.
Má regionální strukturu, protože má svoje policisty prakticky v každé vesnici a v případě potřeby, kdy je nutné policii v určitých oblastech nebo celkově posílit, může v této oblasti na základě tohoto zákona potom mobilizovat právě tyto registrované spolky nebo jednotlivce a tu policii posílit v její hlídkové pozorovací činnosti. Viděli jsme to během koronavirové krize, kdy bylo nutné uzavřít hranice, bylo nutné uzavřít určité oblasti a policie na to sama o sobě neměla dost sil a opět potřebovala posílit. Takže chtěl bych říct ještě jednou tady naplno: Ten zákon není zaměřen proti domobranám, které fungují jako registrované spolky podle zákona.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Leo Luzara, zatím poslední přihlášený do sloučené obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nemáme tady ani jednoho ministra.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení předkladatelé, vážený pane ministře, velice děkuji za tento návrh zákona, který dneska projednáváme. Dovolte mi krátký exkurz do minulosti, kdy jsme - a tady přiznávám, ano, my politici jsme trošku zanedbali přípravu na to, co se v Evropě na nás chystá. První návrhy, které přicházely z Evropské unie, a ty debaty kolem té implementace ukázaly, že Česká republika mnohdy zůstává osamocena ve snahách zachovat nějakou úroveň přijatelnosti pro české občany zbraňové legislativy. Přesto nemohou.
Zahajuji tedy odpolední blok jednání schůze Poslanecké sněmovny. Dále pan poslanec Marek Výborný se omlouvá od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů. Pan poslanec Jiří Bláha se omlouvá mezi 14.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů.
Přeji dobré odpoledne. U volby členů Rady Státního fondu kinematografie jsme obsazovali dvě místa, Sněmovně se podařilo obsadit jedno místo a jedno tedy zůstane neobsazené. Tohle byla dvoukolová volba na tři místa, my jsme jedno místo obsadili před týdnem, dnes tedy druhé. A zopakuji, že tedy jedno místo zůstalo neobsazené, nový návrh Sněmovně bude muset opět poslat ministr kultury. A poslední informace od voleb, na žádost poslaneckých klubů s předstihem vyhlašuji novou lhůtu pro poslanecké kluby na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, je to s předstihem na tu červencovou schůzi, takže v tuto chvíli lhůta bude na úterý 7. července standardně do 12 hodin, tak aby ten bod pak mohl být zařazen případně třeba už na středeční jednání Poslanecké sněmovny, tedy 8. července.
Tak, děkuji. Jedná se o Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jiří Mašek.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
První se týká zákazu klecových chovů nosnic. Ten nakonec svoji podporu v lednu stáhl. V rámci projednávání tohoto zákona pak byl tento návrh předložen na oba výbory, které se tím zabývaly. Na zemědělském výboru nebyl přijat. Návrh těsně prošel o jeden hlas, nicméně usnesení z výboru jako celek už přijato nebylo, tak ani tady jsme nebyli ve výsledku úspěšní. Protože jako protiargumenty během debat na výborech i na seminářích na půdě Poslanecké sněmovny zaznívaly různé polopravdy a mýty, přečtu vám jedno krátké shrnutí doktora Karla Janka z Akademie věd. Jedním ze zemědělsky nejvýznamnějších druhů živočichů je kur domácí. Pochází převážně z jihoasijského divokého předka kura bankivského, jenž vede aktivní život v malých hejnech. Pro další posouzení welfaru nosnic je podstatné zmínit, že u divokého předka kura domácího došlo během evoluce k vývoji mnoha adaptivních prvků chování, jež mu umožňují úspěšné přežití v pozemních podmínkách, především tedy potravu hledají hrabáním, predátorům se vyhýbají nocováním vysoko ve větvích a hnízděním v dobře skrytých místech. Parazitům se brání mimo jiné tak, že si peří udržují v pořádku pomocí popelení, které provádějí několikrát denně. Domestikace kura domácího trvala po tisíce let a dala vznik mnoha plemenům chovaným jak pro maso, tak pro vejce. Podstatně menší pozornost však byla zaměřena na etologické změny. Mnoha studiemi bylo prokázáno, že tyto a další prvky chování jsou kurovi vrozeny. Dnešní chovy se dají klasifikovat do několika základních typů.